A to už pomíjím, jakým slovem označuje své zaměstnance. To tady skutečně ani nemohu reprodukovat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že tato situace má pouze jedno jediné východisko. Tím východiskem je odvolání pana ministra financí Andreje Babiše z vlády České republiky a odchod - a to zdůrazňuji - a odchod Andreje Babiše z veřejného života, tedy tak jak je to běžné v západoevropských demokraciích. Proto TOP 09 podporuje poslední krok pana premiéra Bohuslava Sobotky, který již doručil panu prezidentovi návrh na odvolání Andreje Babiše, a vyzýváme prezidenta republiky Miloše Zemana, aby dle zvyklostí, dosavadní praxe a základního pramene českého práva, tedy Ústavy České republiky, neodkladně konal a odvolal ministra financí. Současně požadujeme, aby na Ministerstvo financí nebyl jmenován nikdo, kdo má vazby na Agrofert, hnutí ANO nebo osobu Andreje Babiše.
Stahuje svoji přihlášku. V tom případě se připraví pan předseda Kováčik.
Druhá část usnesení zní: "Poslanecká sněmovna zve prezidenta republiky, aby na půdě Poslanecké sněmovny objasnil své postoje k ústavnímu řešení současné vládní krize."
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Posledním návrhem na usnesení je návrh na usnesení, který přednesl pan předseda Kováčik, které se bude hlasovat dohromady. Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna konstatuje, že po diskusi na 58. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se vládní krize nevyřešila, ale prohloubila;
Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Jednalo se o hlasování číslo 8, byla to první část návrhu kolegy Fichtnera.
A dále bylo přijato usnesení poslední, které přednášel pan předseda Kováčik. Tím jsme vyčerpali jednání dnešního programu.
Že metody, které používá, nemají nic společného s metodami demokratického politika, s tím, na co přísahal. Nejsem to pouze já, která to tady říká a zdůrazňuje. Nejsou to pouze mí kolegové z Občanské demokratické strany, kteří to takto akcentují, ale dovolte mi, abych přečetla také úryvek od jednoho důležitého zástupce hnutí ANO, europoslance Pavla Teličky. To všechno je možné. I přesto je ale fakt, že pan Babiš ten rozhovor vedl místo toho, aby dotyčného vyhodil a zároveň o tom zpravil příslušná místa, velmi závažný." Všem vám děkuji za pozornost a s hlubokým přesvědčením, že i tuto krizi české společnosti, české politiky překonáme. Jsem ráda, že jsme se tomuto tématu dnes takto obšírně věnovali.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se pana zpravodaje a pana navrhovatele, zda chcete závěrečná slova v tento moment.
Ještě jednou, teď už dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Neumíme si představit, že by se Sněmovna nezabývala skutečnostmi, které v poslední době vyplynuly na povrch. To je skutečně práce Policie České republiky, aby ono vyšetřila. Co ovšem nemůžeme ignorovat, je obsah těchto odposlechů, jejichž autenticitu potvrdil v první fázi i sám ministr Andrej Babiš. A co je snad nejzávažnější, že nahlíží do živých policejních spisů. V každé civilizované zemi by jeden každý z těchto kroků stačil na okamžitý odchod z politiky i z veřejného života. Podle našeho názoru Poslanecká sněmovna se musí v tomto smyslu vyslovit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do níž eviduji tři přihlášky. Ještě než budete pokračovat, požádám ctěnou sněmovnu o ztišení, aby bylo rozumět, co přednášíte.
Nebo mohu přidat na síle hlasu. Ale bude lépe, když dojde ke ztišení. Já jsem návrh usnesení řekl ve svém úvodním vystoupení, ale bylo to ještě před zahájením všeobecné rozpravy, tak jednom formálně ho v podrobné rozpravě načtu, abychom učinili zadost všem pravidlům. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů."
Děkuji. Než udělím další slovo, přečtu zrušení omluvy.
Já se velmi omlouvám panu poslanci Fichtnerovi, ale ono to reaguje na přednesený návrh usnesení. Aby důsledně a bezodkladně naplnil Ústavu České republiky. To znamená, panem předsedou Stanjurou bylo řečeno, aby při výkonu své funkce důsledně dodržoval Ústavu České republiky. Mně by se více zdálo vhodnější, aby tam bylo to slovo bezodkladně vzhledem k situaci.
To je přesná dikce - bez zbytečného odkladu.
Tento návrh, který jste přečetl jako poslední, beru jako návrh usnesení, o kterém dám hlasovat. Děkuji.
Já jsem po dnešku pochopil, že tady máme jenom dva politické subjekty v Poslanecké sněmovně. Je to hnutí ANO a potom jakýsi podivný slepenec, který by se dal nazvat národní fronta proti Andreji Babišovi. Nicméně ta diskuse už trvá dlouho, tak abychom byli alespoň trošku produktivní, protože ten den už je skutečně zabitý, a úplně zbytečně, tak bych si dovolil navrhnout dvě usnesení. Prosím, aby o každém bylo hlasování zvlášť.
Dobře.
Děkuji za pozornost.
Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v pátek 5. května. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Tolik omluvy. A nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 58. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a nelze také schválený pořad rozšiřovat. Předtím, než budeme hlasovat, tak mám žádost s přednostním právem od pana předsedy Fialy.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás stručně seznámil s důvody, které nás vedly k návrhu na svolání této mimořádné schůze. Zároveň bych se rád dostal k obsahu názvu této mimořádné schůze, tedy zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti. Pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš si nedávno v inzerátech v novinách stěžoval, že je umlčován, že nemůže mluvit o důležitých kauzách. To je samozřejmě nesmysl. Problém je v tom, že Andrej Babiš sám nevysvětluje to, co by vysvětlovat měl, a naopak říká věci, které by jako vrcholný politik říkat a hlavně dělat neměl. K tomu prvnímu, vysvětlení jeho podnikatelských aktivit a finančních transakcí, k tomu vysvětlení ho musela vyzvat až Poslanecká sněmovna. Své stanovisko sice nakonec v požadované lhůtě poskytl, ale vše stejně nevysvětlil uspokojivým způsobem. A teď tu máme problém druhý. Problém velmi závažný. Nemůžeme ale zároveň ignorovat závažný obsah nahrávek, které začaly kolovat ve veřejném prostoru. Již to, co bylo zveřejněno, vyvolává podezření, že klíčový člen vlády mimo jiné ovlivňoval média. Že zneužíval tato média, která vlastní, k útokům na své politické soupeře. Že měl přístup k informacím o probíhajících policejních vyšetřováních. Je potřeba, abychom jako členové Parlamentu demokratické země zaujali k těmto věcem jasné stanovisko. Ukázalo se, že Andrej Babiš lže. Že navzdory svým slibům, které veřejnosti dal, ovlivňoval média. Že ohrozil důvěru ve stát a jeho instituce. Poslanci jakožto zástupci obyvatel této země nemohou nečinně přihlížet, pokud se objeví podezření z tak zásadního zneužívání politické moci tak mocným politikem, jako je vicepremiér, ministr financí a šéf jedné ze stran vládní koalice. Proto jsme se rozhodli požádat o svolání této schůze. Jsme rádi, že náš návrh podpořili kolegové ze strany TOP 09, a pevně věřím, že program této schůze podpoří poslanci z ostatních politických stran. Je potřeba, abychom se tu všichni společně zamysleli nad tím, co je potřeba udělat na ochranu zákonnosti a ústavnosti. Abychom vyzvali příslušné státní instituce, aby věc prošetřily. Mám tady na mysli i to zneužívání policejního vyšetřování, možné zneužívání policejního vyšetřování k politickým cílům. Je potřeba, abychom tady společně vystoupili na obranu demokratických principů a hodnot, na nichž stojí naše republika. Je potřeba, abychom jako Poslanecká sněmovna dali jasné stanovisko vicepremiérovi, vládě, prezidentu republiky, ale i veřejnosti. Z těchto důvodů, dámy a pánové, vás žádám o podporu programu této schůze, abychom se vzniklou situací mohli důkladně zabývat.
Děkuji.
A to je jediné, v čem s ním naprosto a bezvýhradně souhlasím. Ten souboj o budoucnost naší země je velmi krásně vepsán v preambuli naší Ústavy. Dovolte mi, abych ji připomněla. Tolik úryvek z preambule naší Ústavy. A je úkolem dnešní Poslanecké sněmovny, aby toto odhodlání v českých občanech posílila, nikoli aby jej oslabila tím, že budeme tolerovat to, čeho jsme v posledních dnech, v posledních týdnech svědky. A říká se, kdo s čím zachází, tím také schází. To je lež jeho takovým automatickým nástrojem komunikace, že lže, kam přijde? Andrej Babiš se nedistancuje v tom rozhovoru ani na chvilku, jedinou vteřinu tam neslyšíme, že by řekl: Pane, seberte se a vypadněte. Já nebudu takovéhle věci poslouchat. Já na takovouto špínu nepřistoupím a nestane se to metodou mého jednání. Řekl to tam někde Andrej Babiš? Slyšel to z vás někdo? Slyšel to od něj vůbec někdy někdo? Domnívám se, že ne. To, že se sám vyhýbá odpovědnosti a je v podstatě zbabělý, to jsme přece viděli tuto neděli, kdy se odmítl dostavit do otázek Václava Moravce. I kdybychom tedy opomenuli ony nahrávky, tak přece jsou zde svědectví, která zde i dnes zazněla. Je zde svědectví našeho kolegy pana Ladislava Šincla, o kterém jsme se tady bavili také v Poslanecké sněmovně, a je to, nevím, jak je to dlouho, rok, nebo jak dlouho, a já tehdy, byť nejsem členka sociální demokracie, tak mi vadilo, že se vedení, jako že to chvíli trvalo vedení sociálních demokratů, než se za svého poslance v této věci postavilo. Je zde svědectví také lidí, kteří nejsou z politiky. Je zde svědectví farmáře Rady. Řekněte mi, který ministr v které normální zemi by mohl zůstat ve své židli, kdyby nechal vypálit pole svému konkurentovi. Jak dlouho by na té židli ještě mohl zůstat sedět? A je mi úplně jedno, jaké další spory mezi těmito dvěma pány byly. Já soudím pouze ten moment, kdy ministr této vlády pošle lidi své firmy, aby vypálila pole svému konkurentovi. To přece se v normální zemi nikdy dít nemůže. Netroufám si a necítím se být vůbec natolik silná v kramflecích, abych zde mohla jmenovat, kteří novináři dostojí nebo dostáli novinářské etice a kteří nikoli.
Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejprve vás tedy odhlásím, protože eviduji žádost na vaše odhlášení. A nyní vás požádám, pane zpravodaji, abyste se ujal slova a provedl nás hlasovací procedurou.
Já vždycky přečtu tu jednu část a poté bychom o ní měli hlasovat.
Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Druhá část usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby při výkonu své funkce důsledně a bez zbytečného odkladu dodržoval Ústavu České republiky."
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.
Dále budeme hlasovat návrh, který přednesl pan poslanec Fichtner a má rovněž dvě části, o kterých budeme hlasovat samostatně. První část zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že předseda vlády Bohuslav Sobotka selhal při výkonu své funkce, když upřednostnil zájmy České strany sociálně demokratické před zájmy občanů České republiky, destabilizoval Českou republiku a svým jednáním vyvolal vládní a ústavní krizi."
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut.
Dále tady mám návrh pana poslance Okamury, který bude rovněž hlasován ve dvou částech.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Už jen z počtu mimořádných schůzí nebo bodů, které se týkají mé osoby, je jasné, že vám, dámy a pánové, a možná ne všem, vadím. Od mého nástupu do politiky jsou tady kampaně. Ani ty dluhopisy, které někdo vydal, a možná i pro své kámoše, nikdo nepochopil. Nic se z toho nechytlo. No a co teď přišlo? I ten web, který to vysílá. Jdeme do střižny. Zmanipulované odposlechy. Někdo tady páchá trestnou činnost na členy vlády, a vy se radujete. A ne, ono to přišlo už teďka. Takže zavřít Babiše. Nemá být v politice. To je ten cíl. Ty kšefty, co tady dělají někteří lidé, jsou samozřejmě megakšefty. Chce se, abych zmizel z politiky. Je to samozřejmě příšerné, protože se mnou žádný kšeft neuděláte. Ani v hazardu, když jsem navrhoval zvýšení daně, tak všichni kromě našeho hnutí byli proti. Zkoušel to i pan premiér, když se mě ptal, proč kritizuji obrovský tunel v letecké záchranné službě, který připravoval pan ministr Němeček. Říkal mi, abych se vykašlal na tu kritiku, vždyť máme Kapsch. Ale já bych rád vysvětlil lidem, co se vlastně u nás děje, co se vlastně stalo. Vláda, která skončila v Evropě ve veřejných rozpočtech na druhém místě. Ano, díky mně, protože řídím ty finance jako finance rodinné firmy. Druzí v Evropě za Lucemburskem. Vybrali jsme daně, navyšovali jsme důchody, navyšovali jsme platy lidem. A připravoval jsem rozpočet. A kdo ji zapříčinil? Proč mám být odvolán? Ale já jsem přece na všechno odpověděl. Já jsem vám poskytl velice odborný text, kde jsem všechno vysvětlil, 28. dubna, termín jsem měl 30. dubna. A co tam tedy chybí, proč jste mi to nenapsali? Proč pan premiér nepočkal na moje vyjádření? Proč už 27. dubna zveřejnil nějaký kompilát vylhaných věcí od bývalých redaktorů Mafry, kterou údajně ovlivňuji, což je nesmysl? Bylo to zveřejněno na webu ČSSD. Odpověděl jsem na to tuto neděli, protože jsem čekal, že to bude zase záminka, že jsem něco nesplnil. Ale já jsem splnil všechno. A já považuji za absolutně skandální, když někdo říká, že já dělám nějaké nepravosti. Proč říká pan předseda klubu TOP 09, že já jsem vyšetřován. Kde jsem vyšetřován? Vy o tom něco víte? Ano, byl jsem na policii, byl jsem hodinu vyšetřován. Za zkorumpovanou pakáž, reportéry České televize. No, pracuje se na zavření Babiše. Teďka údajně se pracuje na tom, aby ty odposlechy, které byly nelegální, byly legální. Řekněte mi jednu věc, kterou jsem já jako politik, jako ministr financí tady udělal, když se chovám s péčí řádného hospodáře a nestojím daňové poplatníky téměř nic. Tak jsem glosoval. Mě se někdo ptá, jak jsem koupil Agrofert? Ti poradci z Úřadu vlády, kteří nechápou, co je to podnikání? No, kolik měl Agrofert základní jmění v roce 1995, když nás Mečiarovci vyhodili? A kdo mě vyhodil z práce? No Boris Vostrý.
Já tu debatu postrádám, já k ní opakovaně vyzývám. A nezlobte se na mě, já nejsem přesvědčen o tom, že je v pořádku, že tu nejsou klíčoví představitelé vlády. Není to v pořádku. Já si nemyslím jako někteří kolegové, že oni vědí, jak to je a co chtějí prosazovat. Nevědí to! Mluví ve frázích. A když se na výboru pro evropské záležitosti pana premiéra ptám, co vlastně tam bude hájit, když jede na summit, tak on to vlastně neví. Ale to mně nestačí.
Já se jen chci ohradit proti tomu, co zde řekla paní poslankyně Hnyková, že pan premiér si stejně vždy udělá, co bude chtít, bez ohledu na postoj Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu předsedovi za dodržení času k faktické poznámce. To bych nerad učinil.
Děkuji.